Ohledně úhrad jde o úhradu distribuce vakcín, úkonů očkování a také o úhradu vakcíny jako takové. V návaznosti na některé pozměňovací návrhy, které jsem zaznamenal v elektronickém systému Poslanecké sněmovny, požaduji dále za vhodné zmínit, že návrh v žádném případě neřeší otázku povinnosti nechat se očkovat. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si tedy požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona.
Děkuji.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na základě této diskuse byly formulovány dva pozměňovací návrhy poslanců Běhounka a Svobody. To je za mě vše.
Zavolám poslance z předsálí, protože budeme rozhodovat, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Hlasování pořadové číslo 75, přihlášeno je 159 poslanců, pro 133, proti nebyl nikdo.
Děkuji také senátorkám Šárce Jelínkové, Aničce Hubáčkové a Miluši Horské za uspořádání toho kulatého stolu, jak už tady zmínila paní ministryně. Myslím si, že se to skutečně podařilo a patří za to skutečně dík celé horní komoře. Jenom rychle a ve stručnosti zmíním to, co se podařilo vydiskutovat spolu se senátory a co se nám vrací. Toto opatření, které bylo obsaženo už ve verzi z ústavně-právního výboru, zde při projednávání ve třetím čtení nakonec vypadlo, Senát ho tam vrací a je to tak správně. Druhá věc, druhý okruh, který jsme řešili spolu se senátory, je otázka úpravy polidštění, humanizace mobiliárních exekucí. My jsme komunikovali i se zástupci Exekutorské komory. Zároveň jsme také doplnili povinnost exekutora předat nebo dát k dispozici zdarma jedenkrát ročně dlužníkovi kompletní spis tak, abychom k možnosti předání spisu na CD-ROMu dali také možnost zpřístupnění přes centrální úložiště zřízené Exekutorskou komorou, abychom celý ten systém skutečně vedli v parametrech 21. století. To jsou tedy zálohy. V případě, že ani po 12 letech nebude vymoženo vůbec nic, exekuce bude zastavena, a teď důležité opatření: nebude možné náklady na zastavení exekuce, marně vedené exekuce, znovu vymáhat v exekučním řízení. To je velmi důležité a děkuji senátorům, že toto pravidlo tam také v rámci pozměňovacích návrhů zakomponovali. Celý tento systém jsme - nebo senátoři - také aplikovali směrem do minulosti. Čili i zde jsme hledali nějaký balanc.
Na odstranění těch potíží se neustále pracuje. Já vás tedy nyní odhlašuji, poprosím vás, abyste se přihlásili a tím se odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Sklenák, s náhradní kartou 21 hlasuji já, Radek Vondráček. Proto bych požádal o důstojnou atmosféru. Návrh byl přijat. Pan premiér svou omluvu ruší, je přítomen, Jan Hamáček se omlouvá do 11 hodin, pracovní důvody, Jakub Kulhánek, pracovní důvody, Lubomír Metnar, pracovní důvody, Robert Plaga, pracovní důvody, Miroslav Toman, pracovní důvody. Připomínám, že již máme v návrhu pořadu zařazen návrh, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, jedná se o bod 1, sněmovní tisk 1242, o zvláštních způsobech hlasování ve volbách, a připomínám, že tento tisk byl přerušen na 104. schůzi před třetím čtením. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení? Zahájil jsem hlasování. Konstatuji, že návrh byl schválen. A nyní přistoupíme k návrhu pořadu 111. schůze. V žádném případě nechci nic přivolávat, nicméně musíme být připraveni s ohledem na rekonstrukci na případnou nějakou mimořádnou schůzi, doufám, že to nebude dlouho trvat a pouze ten bod zařazujeme, na pevném zařazení se dohodneme v rámci poslaneckých klubů.
Tady žádné vakcíny, které by nám někdo nabízel, a o tom se bavíme, nejsou. A že by v současné době, kdy naopak všechny země zvyšují tempo očkování, tady byl nějaký balík vakcín, který by nám někdo nabízel, to znamená, to taky takhle nevidím. Nevím, jestli byli občané, kteří ty vakcíny dostali, informováni při očkování, že se jich netýká z tohoto zákona plynoucí případné odškodnění, což považuji za daleko závažnější než to, že ta vakcína není hrazená pojištěním. Notabene pokud ty vakcíny byly darovány zdarma, tak by mi připadalo naprosto amorální, aby za ně pojišťovna platila.
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Je tady návrh na zpochybnění hlasování. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Jde o zvláštní ustanovení pouze pro účely výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Dále ruší povinnost soudního exekutora požadovat zálohu na náklady exekuce, první zálohu, nově upravuje zastavování exekuce pro nesložení zálohy na náklady exekuce, mění právní úpravu zastavování bezvýsledných exekucí do budoucna, zejména nově stanoví, že záloha na další vedení exekuce bude povinná. Mohli bychom mít nějaké další výhrady k této poslední verzi, nicméně po vyhodnocení všeho, co se odehrálo, zaujímám k tomuto senátnímu návrhu souhlasné stanovisko, byť určité výhrady přetrvávají, ale domnívám se, že tato senátní verze, pokud ji Poslanecká sněmovna takto přijme, bude spolehlivou zárukou, že tento zákon bude fungovat tak, jak má.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedna z věcí, která mě, když jsem sem přicházel, nejvíc trápila, byla obrovská zátěž firem a ta se bohužel nezměnila ani nezmění. Máme jeden milion dlužníků. Když si vezmete, kolik je zaměstnaných lidí, těch, kteří jsou dejme tomu finančně méně zdatní, tak je to minimálně jedna třetina zaměstnanců. Takže každá firma má ve svém portfoliu několik lidí, kteří jsou v exekucích nebo v insolvencích. Takže firma často plní roli toho, kdo s tím dotyčným pracuje. Třeba teď jsem potkal před dvěma dny jednoho ze svých vedoucích pracovníků a ten mi říkal: No, tak konečně se mi povedlo tomu jednomu zaměstnanci pomoci tím, že drží jeho peníze, dohodli se, jak mu je bude vydávat, aby vůbec mohl žít, aby vůbec prošel tou exekucí zdárně. Myslíte, že s tím jde uživit rodina? A ti lidé, i kdyby pracovali od rána do večera, jak jsem řekl, 365 dní v roce, tak nedostali víc. A to je ten základní kámen, proč se nám nedaří odbývat exekuce. My těm lidem nedáme šanci, aby si legální cestou vydělali normální peníze, a tím pádem je vrháme do šedé ekonomiky. To všechno je pozitivní, ale bohužel ti lidé pro svůj život potřebují úplně jiné peníze, než které jim zbudou po tom, co jim zabavíme to, co jim zabavit chceme.
Děkuju za slovo. Už v tom návrhu, který jsme tady schválili ve Sněmovně, a stále to v tom návrhu je, je jedna část, která se právě tomuto problému věnuje.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl poděkovat kolegovi Bláhovi, protože má naprostou pravdu, že to, že lidem v exekucích nebo v insolvencích se často nevyplatí legálně pracovat, je obrovský problém.
My samozřejmě chceme, aby se maximum občanů mohlo na podzim zúčastnit parlamentních voleb. My chceme, aby volby proběhly v řádném termínu a mohli se zúčastnit všichni voliči, kteří o to mají zájem.
Byly tady vzpomenuty volby ve Spojených státech. Ve Spojených státech se korespondenčně volí od občanské války, která byla v polovině 19. století, proto, aby se vojákům umožnilo volit, protože byli na frontě. Každý stát má svůj systém a každý stát si upravuje, jak taková korespondenční volba bude vypadat. Dokonce v Oregonu si v polovině devadesátých let v referendu Američani odsouhlasili, že jiná než korespondenční volba není možná. Takže prosím vás, toho Trumpa trošičku vynechme. Je to trošku něco jiného.
S přednostním právem, prosím.
Pokládáme ji za správnou variantu zejména z těch míst, která jsou vzdálená. Takže přestože jsme dlouhodobě pro korespondenční volbu ze zahraničí, nikoliv z vnitrozemí, tak v tomto případě ji nepodpoříme. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den.
Děkuji. Nemám roušku. Takže doufám, že to tady neprojde.
Děkuji, pravidla platí pro všechny. Já bych vás, paní poslankyně, chtěl vyzvat k tomu, abyste si nasadila ochranu úst.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože to je třetí čtení, já si dovolím navrhnout zkrácení rozpravy na jedno vystoupení pro jednoho poslance na pět minut.
Děkuji za slovo. Nechci nějak vířit debatu. Myslím si, že jednací řád to úplně přesně neuvádí, protože jsme v režimu stavu legislativní nouze. My jsme totiž většinou zvládli druhé i třetí čtení zároveň. Vytvořil se tady určitý zvyk, ale konkrétně v jednacím řádu to není. Takže jak se teď rozhodneme, jak budeme hlasovat, tak to zřejmě bude.
Nevztahuje se to na přednostní práva. Nejdříve tedy Vojtěch Pikal - dvakrát pět minut. Návrh byl zamítnut.
Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Lubomíra Volného. Poprosím o klid v jednacím sále. Děkuji za vaše vystoupení, váš čas vypršel.
Já tedy otevírám rozpravu jak ke kandidátům, tak k navrženým postupům. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Tedy i tento bod odročím, abychom provedli tajnou volbu společně se všemi ostatními.
Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - budeme volit jedno místo. Této radě jsme se také věnovali během jarních měsíců, a to úspěšnou volbou, je tedy v tuto chvíli plně obsazena. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou. Za třetí, zvolenému členovi začne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády. Poslední rychlá informace u této volby: 7. července, tedy dnes ráno, obdržela volební komise dopis od poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterým byla stažena nominace pana Marka Poledníčka. Jsme před prvním kolem této volby. Proto prosím, pane předsedající, o rozpravu a poté o hlasování o způsobu nebo o návrhu na tajné hlasování. Děkuji.
Ano, děkuji. Já tedy otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy? Zeptám se na závěrečné slovo - není. V tom případě nyní musíme hlasovat o způsobu volby. I zde byla tajná volba schválena. Posuneme se dál, což je bod Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
Místo tedy zůstalo neobsazené. V souladu se zákonem volební výbor poté zužuje ty nominace na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy na tři. Toto své rozhodnutí volební výbor předal volební komisi, která ho 24. května projednala v usnesení číslo 199 per rollam. Jednoho člena Rady Českého rozhlasu tedy budeme volit z těchto tří kandidátů: Martina Kociánová, Zdeněk Musil a Jiří Šuchman. I zde prosím, pane předsedající, o rozpravu a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Opět zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil, v tom případě rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? S přednostním právem se hlásí pan poslanec Benda, poté další.
Pokud bychom se chtěli zabývat i tím dalším bodem, tak si opoziční kluby vezmou přestávky, nic se hlasovat nebude. Dokud nebude dohoda o České televizi, tak se prostě Česká televize hlasovat nebude. Máme před sebou šest bodů, které hlasovat můžeme. O dvě přestávky si s kolegou Bartoškem, případně dalšími, řekneme.
Děkuji.
S kolegou Faltýnkem jsme se bavili, stále zatím není shoda.
Já si vážím té transparentnosti, kterou tady řekl Marek Benda, jak plánují celý ten večer.
Byla jasná před hlasováním, před třetím čtením, byla jasná i potom. A nevšiml jsem si, že by s nějakými zásadními návrhy přišli poslanci KSČM. Když jste hovořil o nějakém rozmělňování, tak tedy pozor, pozor!
Nyní na faktickou poznámku bude reagovat pan poslanec Leo Luzar.
Děkuji. Na faktickou, vaším prostřednictvím, ke svému předřečníkovi. Hnutí ANO tady má více než třetinu poslanců, 78, jestli se nepletu. Ale kdo ostatní? My komunisté říkáme: My ji chceme. Vidím piráty, říkají: Ano, my jsme pro. Slyším tady zástupce taky. Tak proč to tam není? Kde je problém? Přiznejte to, řekněte to natvrdo a nedělejme si tady alibi, že tedy senátoři něco špatně, anebo že vyslyšeli a že to chtěli. Vždyť jsme tu většinu měli. A to je ten problém. Teritorialita ve třetím čtení neprošla, protože bylo více návrhů - politické rozmělnění se tomu říká. Dneska se dozvídám, že Senát byl přesvědčen, aby to nedělal, protože by to tady nemuselo projít. Kde je ten problém?
A pak tady nepadla ještě jedna důležitá věc, že místní příslušnost se ocitla i v programovém prohlášení této vlády, to znamená, že asi všichni předpokládali, že se jí vláda bude věnovat. S tím se dá velice souhlasit. Mě strašně mrzí, že Parlament, a to myslím i Senát, naprosto rezignoval na princip jedna rovná se jedna, jeden dlužník rovná se jeden exekutor. A já jsem tu místní příslušnost vnímal jako nějaký mezikrok, nějaký posun mezi vyspělé země, kde nevymáhá soukromý sektor, ale stát, jako například v Německu, kde jim to velice dobře funguje. Byl by to zajímavý mezikrok - zrušíme trh a potom se zaměříme na to, jak to vymyslet tak, abychom zapadli mezi deset evropských zemí s největším HDP, které nepoužívají soukromé exekutory k vymáhání svých pohledávek. Byla to tragédie, když to šlo ze Sněmovny. Musím říci, že zlepšení zastavování exekucí, přednostní splácení jistiny, ale i částečná digitalizace celého procesu je jistě krok dopředu, ale pořád to není žádná veselohra.
Všechny vycházely z našeho programu, který k exekucím a k oddlužení máme, jmenuje se Druhá šance. A z toho také vychází naše filozofie. Také to postihlo řadu regionů. Všichni víme, že větší problémy s exekucemi jsou v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji a že tato spirála dluhů znamená samozřejmě i řekněme kradení budoucnosti těchto regionů a rozvoj těchto regionů. Domníváme se, že v téhle větě je úplně všechno, jak by ty paragrafy, kterým třeba mnohdy někdo nerozumí, měly ve skutečnosti fungovat.
Právě proto to chci nechat zařadit na to úterý, tak aby byla ta shoda.
Nebo to příští?
Toto úterý to nemůžu zařadit, to už bylo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Je to třetí a druhé čtení. Děkuji za pozornost.
Takže tak, jak ho přednesl pan místopředseda Okamura, je v tuto chvíli nehlasovatelný.
Já bych to upravil, ale tak jsem to i původně myslel, takže aby to bylo jasné, tak bod se bude jmenovat Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti. A tam můžeme obsáhnout všechny ty záležitosti.
Pan předseda Michálek mě předběhl. Týká se to zákona o lobbování. Zákon o lobbování patří mezi ty už kriticky ohrožené tím, že je nestihneme, přitom je v pozici, kdy je rozjednán, bod je otevřen v rozpravě ve druhém čtení. Je to jeden z těch zákonů vrácených Senátem. Potom jako řídící to zřejmě nechám hlasovat jeden návrh po druhém, takže ten svůj až třetí. Nepovažuji to za čistý protinávrh.
Dokonce je možné toto řešit na mimořádné schůzi. Druhá věc, kterou jsem si osobně ověřil, oficiální informace z ministerstva stran nutnosti nebo nenutnosti vyplnit zelený formulář při návratu ze zelených zemí, se liší zřejmě podle toho, kdo tu informaci podává, ale nejsou jasné, nejsou jednotné. Doufám, že všichni jsou trasováni, všichni jsou sekvenováni.
Korespondenční volba je naprosto běžnou věcí, kterou umožňuje 21 evropských států, včetně například onoho sousedního Slovenska. Je to tak, že občan musí ověřeným způsobem, to znamená úředně ověřeným podpisem, elektronickou datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, zažádat svůj zastupitelský úřad o zaslání hlasovacích lístků. Tato úprava vychází z předloženého sněmovního tisku 536 a reaguje na veškeré připomínky Ministerstva vnitra, které se již k tomuto objevily.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pavel Plzák.
Já bych chtěl pár poznámek ke korespondenční volbě. Ano, je to volba, kterou provozují možná v některých státech okolo nás. Viděl jsem ji ve Spojených státech amerických při posledních prezidentských volbách. Když tady stáli lidé na náměstí v roce 1989, tak měli nad hlavou transparenty Svobodné volby. Korespondenční hlasování toto nemůže nikdy zaručit. Vy nemůžete také vědět, jestli třeba není pod nějakou pohrůžkou násilí nebo není vydírán.
Děkuji. Já na to jenom zareaguji. Ostatně to se vám může dít i dnes.